Česká společnost je k většině státních svátků poměrně vlažná. Službu v den pracovního volna vítají zaměstnanci, kteří z různých důvodů žijí osaměle. Proto dávají ve svátek přednost práci. Skutečně musím trvat na tom, že to není stát, který má omezovat příležitost k výdělku, zvlášť pro ty, kterým nízká kvalifikace brání najít zaměstnání. Dejte už proboha lidem pokoj! Nechte je žít a svobodně se rozhodovat. Pojďme řešit skutečné problémy a přestat lidem diktovat, jak mají trávit volný čas. Ještě nikdo nikdy nenašel hlubší vztah ke svým blízkým jenom proto, že k tomu byl donucen.
Faktická poznámka pana poslance Zavadila a po jeho dvou minutách vystoupí pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.
Vaším prostřednictvím bych chtěl jenom sdělit kolegovi předřečníkovi.
Pan poslanec Bendl - to je řádná přihláška, a po něm pan poslanec Pilný.
Samozřejmě že to jsou socialistické výdobytky. Vždyť vidíme, co se děje v Evropské unii, co ta Evropa nezvládá. A že bychom zrovna tomuhle tomu experimentu, se kterým přicházíte, měli tleskat, to přece od nás nečekáte. Nebo se půjdu někam projít, pojedu radši na zámek nebo něco podobného.
Pak tu protlačujete další a další naprosto zbytečné body na úkor toho, co je skutečně reálně potřeba. Leží tu desítky mezinárodních smluv. Tohle pro vás nejsou priority. Pro vás jsou priority takovéhle nesmysly. Kecat lidem do života, nařizovat, šmírovat je. A nezlobte se na mě, to, co se odehrává v tomto volebním období se zvýšenou gradací poslední měsíce, tak to je skutečně útok na všechno, co se tady odehrávalo po 17. listopadu. Na to všechno dobré, myslím. Zatímco to, co byste měli honit a trestat, to neděláte. To, co byste měli řešit, to neřešíte.
Ale kolega Laudát si přeje vystoupit.
Já bych poprosil kolegu Zavadila, aby se neplácal do hlavy. Já velmi dobře vím, že všechny zákony nedojednané, nedoprojednané padají s koncem příslušného volebního období. Já jsem to s vámi myslel dobře, já jsem vám chtěl ušetřit čas. ten návrh stahuji, ale skutečně dostáváme se pouze k tomu, že si tady zopakujeme tuto šarádu ještě při třetím čtení.
Pan senátor.
Takže já tady v tomto nejsem žádný idealista. Myslím si, že to určitě není směrodatné pro to, o čem zde chceme dneska rozhodovat. Je to trochu taková otázka, proč zrovna tyto a ne ty druhé. Takže je to takový výběr. Víte, ten zákon není pro ty nakupující. A oni tu svobodu nemají. Takže my se tomu budeme muset přizpůsobit, abychom jim umožnili tady tu svobodnou volbu. A tóra v tom přesném překladu není zákaz, ale je to cesta.
Pokud toto náhodou nezamítneme už v prvém čtení.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
S přednostním právem pan místopředseda Filip.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
To je první věta. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Tak. Tento zákon je přesně o tom, že porušuje Ústavu České republiky, protože vytváří rozdílné podmínky pro různé vlastníky! Protože rozděluje vlastníky podle toho, jestli někdo má zveřejňovat a druhý nemá zveřejňovat! Prosím vás, vám opravdu nevadí, že kdekterý solární baron nezveřejňuje nic a každý, kdo má veřejný majetek, zveřejňuje všechno?
Děkuji.
Já jsem pro ten zákon nehlasoval. Přesto dovolte, abych prostřednictvím předsedajícího vám něco vzkázal a něco řekl lidu této země. Jestli tím, že tohle zesabotujete, poděláte Budvar, tak vám přeju hodně štěstí do těch dalších voleb. Snad to lidi uslyšej!
Nyní neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Táži se, jestli je tomu tak. je tomu tak. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Opakuji, o čem budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo jiný přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Pan poslanec Klán.
Dnes tady mám takové navrhovací kolečko.
Nevidím, v tom případě budeme hlasovat. Kdo je proti tomu návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme zkrátili projednávání tohoto tisku na 30 dnů.
Děkuji panu poslanci Váchovi, to byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Kolovratník.
Já chci, kolegyně a kolegové, ten návrh pana ministra jednoznačně podpořit, dává mi logiku. A prosím, abyste vyslechli mé argumenty, které teď v debatě přednesu. Myslím si, že to bude správný krok. Takže tolik jsem chtěl říct na podporu panu ministrovi a jeho záměru. A věřím, že alespoň některé z vás pro tu budoucí podporu přesvědčím. Za mě jednoznačně ano. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Děkuji panu poslanci Junkovi.
Kdo bude určovat počet těch opakování, počet těch opětovných jevů, kdy to znečištění skutečně nastalo? I když je zde zase jedna překážka, kterou musím zmínit. Některé z kotlů uvedených na seznamu, který je na stránkách Státního fondu životního prostředí, nesplňují ty přísné podmínky. Certifikáty o nich nemusí vyhotovit nezávislý certifikovaný orgán, ale může si je vystavit přímo výrobce těch kotlů. A byly nalezeny kotle z toho seznamu, které ty přísné evropské normy nesplňují. To je prostřednictvím kominíků. Má právo provádět nejenom údržbu, ale také kontrolu komínů a vlastně případné prohřešky proti správnému postupu při spalování ohlásit a tu sankci potom následně zprostředkovat.
Všechny vás tady vítám. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pokud bychom měli ještě čas, pokračovali bychom blokem prvních čtení. Tiskem jsme se naposledy zabývali 10. února letošního roku na 39. schůzi, kdy jsme přerušili rozpravu ve třetím čtení. Prosím, diskuse, které se netýkají rozpočtových pravidel, přeneste do předsálí... Pane ministře, ještě chviličku... Děkuji. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k příspěvkům předneseným při minulém projednávání novely rozpočtových pravidel. Pro příspěvkové organizace byla ponechána lhůta delší. Příspěvkové organizace jsou plně státní, protože jsou zřizovány organizačními složkami státu, proto by jejich účty měly být podřízeny co nejdříve. Lze souhlasit s panem poslancem Vilímcem, že schvalovací procedura tohoto zákona si vyžádá více času, než Ministerstvo financí původně očekávalo. Rozpočtová pravidla jsou novelizována relativně často. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o obecnou právní normu, která má co do obsahu velice široký záběr. Většinou reflektují skutečnosti vyplývající z členství České republiky v Evropské unii, tedy otázky týkající se zejména poskytování dotací. Je třeba nejdříve zareagovat na větu paní poslankyně Markové, která zněla: "Návrh nově upravuje povinnost územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti mít účty podřízené státní pokladně a uvést ji na pravou míru." Účty územních samosprávných celků jsou určeny též k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným oznámením ministerstvu a správci daně. Nově se navrhuje pouze to, aby územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti přijímaly na tyto účty všechny prostředky poskytované ze státního rozpočtu, případně státních fondů a národního fondu a aby mohly na tyto účty převádět nebo na ně přijímat jiné prostředky dle svého uvážení. Obdobná úprava se navrhuje též pro veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy. Zcela totožné otázky se řešily již během diskuse v rámci druhého čtení. Těžko lze striktně oddělovat státní a ostatní veřejné prostředky.
Možná jste to někdo viděl. A má to několik malých omezení, například že se to nedá provádět ve tmě, kdy se dost často topí, samozřejmě v zimě ve tmě, že se to nedá provádět, když fouká vítr, a celá řada dalších omezení. Jinými slovy, my jsme samozřejmě při konstrukci této novely hovořili s celou řadou lidí, kteří reálně provádějí kontroly, protože se samozřejmě na ty obce už dneska obrací řada občanů se stížnostmi, že jim jejich sousedi otravují životní prostředí, otravují jim ovzduší například spalováním odpadů. Takže pro přijetí této novely hlasovalo 148 poslanců. Já to říkám proto, že to je zcela analogická situace. Vycházíme tak vstříc stovkám a troufám si říct tisícům lidí, kteří dneska marně upozorňují na to, že jim sousedé otravují životní prostředí, a nemohou se tomu bránit. Určitě tady padne možnost využití dronů atd., nechci teď s tím zdržovat. Budu případně reagovat na dotazy.
Děkuji za slovo. Já bych se rád vrátil ještě k tomu prvnímu vystoupení pana poslance Klána, jestli ho mohu oslovit vaším prostřednictvím. Víte, dneska je nějaký špatný den na diskuse o majetku. Ráno jsme tady narazili na problém, jestli se má, nebo nemá, nebo nechystá náhodou někde nějaké znárodnění v oblasti veřejného zdravotního pojištění. A teď máme problém trošku opačný a dostáváme se do takové smyčky. Mně to takhle vychází. Snad vám to neuškodí ve vaší straně, ale zdá se mi, že to k tomu spěje.
My s panem kolegou Hegerem jsme si tady už vysvětlovali něco o znárodňování dopoledne. On mě teď neposlouchá. O privatizaci. Nebo o takovém plíživém prvním kroku k nějaké privatizaci. Ne k nějaké, ale k privatizaci Budvaru. Já vás neobviňuji za to. Je špatný, poškozuje podniky s majetkovou účastí státu naprosto evidentně. A už vůbec to neměl být poslanecký návrh.
Faktická poznámka pana předsedy Kalouska.
Prostřednictvím pana předsedajícího pane ministře, čím dál tím líp. Buď všechny subdodávky nakupují z 99 % v České republice, protože to je prostě nejvýhodnější, já tomu chci věřit, a pak je to velmi správně, anebo to není nejvýhodnější, dopouštějí se protekcionismu a trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Tak to prosím pěkně neuvádějte jako přednost. Já rád věřím, že všechno nakupují v České republice.
Ministerstvo financí nedoporučuje přijmout tento návrh pana ministra Jurečky. Ministerstvo průmyslu dává také negativní stanovisko s tím, že uvádí, že je to nesystémové a nelze považovat za souladné s ústavním pořádkem České republiky. Ministerstvo spravedlnosti rovnou vydává negativní stanovisko a říká, že je to nekoncepční návrh.
To je určitý konflikt. A tomu nepomůže ani pan ministr. To se bude muset naučit ten člověk sám. Pak se ale může stát, že má člověk dobrý kotel, myslí si, že má i dobré palivo. Co bude dělat taková kontrola, která tedy po všech možných předchozích upozornění přijde k domu a bude bušit a bude se domáhat vstupu, a nebude jí otevřeno? Prostě snažit se najít takovou cestu, která by to umožnila.
Nyní tedy dvě faktické poznámky, pan poslanec Soukup a potom pan poslanec Pavera.
Oni přijíždějí nejenem - to je v podstatě celodenní zájezd.
Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Nechtěl jsem reagovat, ale vzhledem k tomu, co tady všechno bylo řečeno, tak mě to donutilo, abych také vystoupil. Přiznám se, že v minulosti jsem byl zastáncem toho, aby se ve velkých supermarketech po vzoru Německa a Rakouska neprodávalo ani u nás o nedělích a ve státních svátcích. Ale myslím si, že dneska už je doba úplně jiná. Tady nejde o to jim něco nakazovat, přikazovat a zakazovat. Zákazy nevychováte žádné lidi. Myslíte si, že se budou starat víc o své rodiny nebo že budou pečovat víc o své děti? V žádném případě. Lidé se naučili jezdit do těch obchodů na celý den, mají to tam jako rodinnou akci, jdou do kina, děti si tam zahrají. V podstatě je to také společná rodinná akce. Berte to úplně jinak než tak, že by ty rodiny dělaly něco špatného. To už tady padlo taky mnohokrát. Obchody si změní část prodejní plochy na sklad nebo na něco jiného a budou mít 200 metrů. A v těch supermarketech, už to taky zaznělo, některé obchody tam budou otevřené, některé tam nebudou otevřené. To bude opravdu pěkně blbé. Doufám, že ten zákon nepodpoříte a taky navrhuji, aby se zamítl.
Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Kailová.
Nechci zdržovat. Omezují také oni nás tím, že mají zavřeno v neděli? Tady se jedná jenom o určitý počet svátků, ne o neděle, jako to mají v sousedním Německu. A ta poznámka, která tady zazněla na to, že je to nějaký socialistický výdobytek, tak v Německu to bylo zavedeno dávno, dávno před námi, samozřejmě za pravicových vlád CDU-CSU. A trošku se podivuji tomu, jak proti tomu dneska bojuje TOP 09, když tady pan kolega Mihola sám přečetl to, jak vy jste se k tomu stavěli kdysi. Tak tomu fakt jako nerozumím.
Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Votavu, kterého si také nesmírně vážím. Špatně poslouchal vaším prostřednictvím .
Jenom krátká reakce. Já jsem rád, že tady opravdu jsou různé názory, a vážím si i toho, že například ODS drží ten názor kontinuálně. Tam já jako i u té tehdejší vlády vnímám, že měli názor, mají ho i teď.
V zákoně je omezení do 200 metrů čtverečních. A vlastně poslední věc, která je velmi podstatná. Dopadne to opravdu tak, jak říkal pan poslanec Adamec.
Byla jsem totiž ve Švýcarsku a viděla jsem normálně fungující společnost. Viděla jsem společnost, kde někde v 10, ve 12 hodin v poledne se zavřou obchody, otevřou se ve 12 a do té doby je svátek. Ale nikde, a byla jsem taky tedy i v Německu dokonce...
Děkuji. Nyní ještě tři faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Určitě nejde o levicový nebo pravicový názor.
Děkuji paní poslankyni Markové. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi.
Jenom na doplnění, že ministerstvo zbytečně nálepkujeme nějakou koncentrací moci. To už tady dávno bylo. Děkuji.
Nyní ještě poslední faktická poznámka pana poslance Janulíka.